Připraví se paní poslankyně Renata Oulehlová.
Já se nechci věnovat úplně detailům jednotlivých zákonů, jenom bych si dovolil pár zobecnění k tomuto zákonu. Zkusme si vyjasnit ty pojmy. Tak pochopitelně je to daňový balíček. A teď se můžeme bavit - posledních kolika let?
Závěrečné slovo pana ministra financí Zbyňka Stanjury, prosím.
Ptal jsem se kolegů, jestli chtějí jet domů nebo mám všechny lži, které tady zazněly, vyvracet. Už to číslo znamená, že byla dlouhá, tím pádem byla důkladná, někdy obecná, někdy detailní. Kdo nemá argumenty, tak se uchyluje k osobním urážkám. Já se k osobním urážkám uchylovat nebudu, protože nakonec, jak rád říkám, rozhodnou čísla a fakta. První, zda potřebujeme konsolidovat veřejné finance. Odpověděl jsem, že ano a i mnozí členové opozice odpověděli, že ano. Druhá otázka, kterou jsem položil, zda máme veřejné rozpočty v dobré kondici a odpověděl jsem, že ne. Já jsem ve svém úvodním slově řekl, že předkládaný materiál, předkládaný návrh zákona, který mění více než 60 jiných zákonů, je dobrým politickým kompromisem a kompromis není sprosté slovo. Ano, je nás pět vládních stran. Stejně tak jako dvě opoziční strany máme své programy, máme své voliče a v rámci nalezení shody jsme každý z nás udělali nějaký kompromis. Já myslím, že bude dobré, pokud ho dneska propustíme prvním čtením, pošleme do výborů. My jsme navrhli takové zkrácení lhůty tak, abychom mohli druhé čtení mít ve standardně naplánovaném týdnu jednání Poslanecké sněmovny, to znamená v tom týdnu, který začíná, pokud se nepletu 4. září. Uvidíme, kolik jich bude a uvidíme, na kolika se Poslanecká sněmovna svojí většinou shodne.
Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Takže přistoupíme k hlasování o návrzích. Všechny odhlásím, prosím, přihlaste se svými registračními kartami. Zahajuji hlasování. Tento návrh přednesli poslanci Tomio Okamura, paní poslankyně Pokorná Jermanová, Knechtová a také to navrhl pan poslanec Juchelka. A my nyní budeme hlasovat o návrhu vrátit k dopracování. Zahájila jsem hlasování. Ani tento návrh nebyl přijat. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Já se ptám, kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Zahájila jsem hlasování. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Co to je za blbost! Je to normální, tohle? Vy nechcete, aby lidi, kterým berete ty peníze, utráceli ty peníze v České republice? Vám je to úplně jedno? Tak tomu nerozumím. Nerozumím tomu, proč tohle vám nevadí, proč to nevadí ministru financí. Víc než rok jednáme, tlačíme na producenty, prodejce potravin, dodavatele a tak dále. Ne, vy máte jenom ten Agrofert v hlavě. Vy jenom ten Agrofert řešíte. Ty nesmysly, ty výmysly, místo toho, abyste byl rád, že je tady nějaká česká firma, registrovaná v Čechách, která zaměstnává 40 tisíc lidí a odvádí do rozpočtu za rok 2022 na sociálu, zdravotním a na daních 5 miliard! A může Pekarová Adamová i další lhát, kolik chce, ale každý ví, že to není pravda. Ano, vy jste nás kritizovali za... - vy jste tlačili na prodejce nafty a benzinu. Tak já nevím, o čem to mluvíte, vy, ODS, pravicová strana, vy chcete určovat podnikatelům, kolik mají zisk? Ale vy to děláte. Ano. Takže když benzin zlevnil pro lidi a pro firmy, tak vás to štvalo, tak hned navýšíme tu spotřební daň. Pan premiér říká, že tento tlak se vyplácí a má prokazatelný vliv na to, jak ceny padají. Ale vy jste neodolali tlaku výrobců elektřiny, těm jste neodolali, a proto mají desítky miliard a stovky miliard zisku, ano. To je ta inflace. Kdybyste byli snížili tu elektřinu, tak všechno bylo v pohodě. Ale vám to vyhovuje, pan ministr financí mi neodpověděl na inflační doložku církevních restitucí 165 miliard. Odkud jsou, co říkají, kde byli, kdo je platí a tak dále. Proto lidi měli ty úspory a proto ty úspory mají, aby přežili dneska, když přišla tahle asociální vláda. Vy normálně všechno umíte, tak já nevím, mohli byste zařídit, aby všechno zase zlevnilo. Proč ten strop už nedáte dolů, proč jste nevykoupili ČEZ? Proč neděláte něco pro lidi? Takže to je úplně neuvěřitelné, že vy tvrdíte, že jste udělali protiinflační opatření. Vždyť jste úplně mimo! Takže není to pravda a už to neříkejte! Potom pan premiér tady mluvil o tom indexu, zpomalení ročního růstu. Pan Bartoš dneska chodí otevírat ty nemovitosti, které díky našim programům byly postaveny, ale zároveň nás kritizuje. Ti mladí kluci z Londýna chodí sem na pivo a za holkama, nechodí do michelinských restaurací. Bohatí lidé! To jsou drahé restaurace. Takže co to znamená - 54 děleno 50 je milion a něco, to je korupční potenciál, ne, ty restaurace? Kdo to bude vybírat? Kdo to tam prosazoval? Kdo to tam lobboval? Takže tady říkáte lidem - nemáme peníze, důchodci, máte smůlu, mladí, máte smůlu, zdaníme vás. A hlavně to přineslo snížení DPH na jídlo, nealko a točené pivo. Ano, točené pivo. Nevíte? Že tedy nebudou platit daň za ten rybník? Ale dobrá, tak já to nekomentuji. Nebo Pirát navrhuje něco, že prezidenti mají smůlu. Úplně neuvěřitelné!
Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Konstatuji, že návrh nebyl přijat. Ještě v rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro toto navržené zkrácení lhůty? I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme se vypořádali se všemi hlasovatelnými návrhy. Chviličku posečkáme. Paní poslankyně Balaštíková k hlasování. Paní poslankyně Balaštíková vznesla námitku proti hlasování. Ano, všechny vás odhlásím. Prosím, přihlaste se opět svými registračními kartami. Počty se ustalují. Nejprve budeme tedy hlasovat o námitce paní poslankyně Balaštíkové k hlasování. Zahajuji hlasování. Námitka byla přijata. Paní poslankyně, já se pouze ujistím. Je tomu tak? Je tomu tak. Ať je všem zřejmé. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Poprosím paní předsedkyni, aby posečkala. Nyní dám paní předsedkyni možnost vystoupit s přednostním právem. Prosím.
Tady slyšíme pořád, že si máme odbornou debatu nechat na výbory a nakonec to neumožníte?
S přednostním právem paní předsedkyně.
Musí to tam být odhlasováno. Ale přece vy jste mohli tady projevit dobrou vůli, dobrou vůli k technické, poctivé, odborné, debatě.
Ještě se hlásí s přednostním právem pan místopředseda Bartošek.
Pokud si pamatuji, investiční pobídky se tímto způsobem projednávaly bez přikázání.
S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KDU Aleš Dufek. Děkuji a paní předsedkyně.
Ale myslím si, že příště byste se mohli domluvit a měli byste tu dobrou vůli projevit už hlasováním. Přesto i toto beru jako pozitivní krok, protože si myslím, že je nezbytné, aby se to v tomto výboru projednalo.
Připomínám, že ve středu 19. července bude pak ve 14 hodin zahájena 72. schůze Poslanecké sněmovny.
Vy jste strašně zdatný a všechno to zvládáte. Protože teď novináři zase vymysleli nějakého Michla, který skončil jako můj poradce a já jsem ho kritizoval! To je skandál, ne? Aby to bylo jak v Maroku, kde podnikatel, když - a tam je brutální kapitalismus - vyhodí někoho před tu plechovou bránu a tam na chodníku sedí sto Maročanů bez práce a on ukáže: Pojď sem! A vezme ho dovnitř. To byste si představovali, ano, aby lidi byli tady bez práce, to by byla skvělá ta inflace, protože samozřejmě by lidi neměli na nic. No, úplně neuvěřitelné, neuvěřitelné, co nám tady ta ČNB předváděla. To šetření, no, to je fakt neuvěřitelné. Já už jsem to navrhoval, pane premiére, kdybych já byl premiér, tak žádné pohoštění, jenom voda a kafe. Zrušte všechny IT zakázky, zrušte všechny poradce u těch ministrů. Propusťte všechny, kteří jsou členy stran pětikoalice. ať ministři lítají normálně linkami! Jenom premiér má lítat speciálem. Máte tam tři zbytečné ministry. Tečka. Co tu máme ještě dál? Jo, stále strašíte tím dluhem a vnuci, ale žádní vnuci nebudou. Dávejte si bacha, aby vás někdo neodstíhal, jako tu učitelku. No tak to je jako úžasné. Tady komentujete tu debatu, že kolik je tu přihlášených poslanců ANO. Proč by sem chodil nějaký zahraniční investor? Proč by sem chodili? Všichni půjdou do Polska nebo do Maďarska nebo na Slovensko? Proč by sem chodili? kdy hnutí ANO mělo šanci něco udělat, tak nic neudělalo. Jedinou vlajkovou lodí bylo zpackané EET. Vydal jsem brožuru na Ministerstvo financí a tady mám materiál Moje bilanční schůzka s premiérem bez premiéra. Protože když Sobotka viděl s Bělobrádkem, že jsem úspěšný, tak mě zkrátka vyhodili. Uspořili jsme na provozu budov 400 milionů. Vybrali jsme o 604 miliard daní navíc. Měl jsem přebytek státního rozpočtu 62 miliard; přestaňte už lhát o tom rozpočtu. My jsme dali do pořádku veřejné finance České republiky! Každý o tom mluví, my jsme to dělali, ano. Pokud tady jsou zahraniční korporace a jejich matky jim účtují různé blbosti a tahají ten zisk někam do offshorů, no tak ano, to jsme my dělali. Zavedli jsme opatření pro narovnání podnikatelského prostředí 18 miliard. A zničili jsme hazard! Zničili jsme 20 000 automatů. Vy hazardu fandíte teď! Takže Komárkovi chcete snížit daň. Má tolik miliard, tak proč by ještě neměl víc? Takže tady je to na papíře, tady je to všechno sepsané. N a potom, když jsme skončili ve vládě, a když přijde pan Skopeček, mu to můžu dát, to je knížka Může za to Babiš. Tady je knížka. A to jsme byli menšinová vláda. A je to těžké být v menšinové vládě. Ale měli jsme jasné výsledky, programové prohlášení vlády jsme vyhodnocovali, nikdy jsme neřekli, přišel covid, máte smůlu lidi, teď vás zkasírujeme! Takže prosím vás, když už mluvíte o tom... A že jsme chtěli, aby všichni platili.
Je to opět další selhání Fialovy vlády! Konkrétně jde o plošné zvýšení DPH, to znamená, dotkne se to skutečně všech občanů. Vládní pětikoalice hasí požár ve formě současného, vládou špatně sestaveného státního rozpočtu. A přesně se potvrzuje to, co tady hnutí SPD říká už od začátku, že letošní státní rozpočet je nereálný a je postaven na nereálný příjmech a výdajích. Takže na jedné straně Fialova vládní pětikoalice nepřiměřeně podporuje Ukrajinu a na druhé straně pětikoaliční vláda občanům naordinuje úsporný balíček. A jak jsem říkal, tak předložený návrh navíc vůbec nenavrhuje smysluplné škrty ve výdajích. Takže to je jasný protimluv. To je neuvěřitelné prostě, co tady Fialova vláda předvádí! To jsou neuvěřitelná hausnumera, s kterými tady pracuje Fialova vláda, kterými prostě vy astronomicky a strmě zadlužujete všechny občany České republiky! Uvedl to Český statický úřad. Jenom tento ukazatel by měl podle mého názoru stačit na okamžitou demisi Fialovy vlády. Takhle snad hospodaříte ve svých domácnostech? Cílem by přece měl být vyrovnaný rozpočet a český občan a Česká republika na prvním místě, a to je program SPD. Samozřejmě se podívejme také, co se tady děje za vaší vlády s reálnými mzdami, protože pokles reálných mezd v České republice je nejvyšší ze všech členských zemí OECD, která sdružuje v podstatě všechny nebo drtivou většinu vyspělých zemí nebo těch rozvinutých zemí, rozvinutějších zemí světa. Můžu poprosit ještě o klid?
Vnímám tady na pravé straně sálu hlasitější hovory. Děkuji za přesunutí do předsálí a prosím, pokračujte.
Dělali jsme, co jsme mohli.
A teď říkám, že to je největší a nejrozsáhlejší. Nezapomněli jste na Správu železnic, která je státní organizace, což je obdoba státního podniku, a České dráhy, kde to mají ze zákona, a na spoustu dalších veřejných institucí. Postihne to pochopitelně důchodce. Tak takhle to nezaznělo, ale jenom mi to připomnělo tu debatu. Jsou to vaši voliči. To se zatím neděje. Asi mu potom řeknete, tak si půjčte další peníze, aby to neohrožovalo státní rozpočet. A pravicová vláda ho znovu, není to desátek, je to daň z příjmu. Stavební spoření.
Náměstkem hejtmana pro oblast dopravy byl Pavol Lukša, KDU-ČSL. A navíc bylo již také známé, že obdobná smlouva vyvolala velké spory na Slovensku, kde dohodu se Spojenými státy o obranné spolupráci už mají. V březnu 1999 podepsal na Pražském hradě prezident Havel přístupové listiny NATO, především však Washingtonskou smlouvu jakožto zakládající dokument Severoatlantické aliance, Organizace Severoatlantické smlouvy, jak zní formální název NATO. To znamená, že bez předchozího souhlasu země není v rámci NATO vstup sil jiného státu na její území možný podle této smlouvy. Vláda schválila dočasný pobyt vojsk NATO na našem území a zavázala se, že to celé bude platit z českých zdrojů. A dodejme, učinila to tajně, za zády občanů, bez jejich mandátu.